Chci se vám omluvit.
Já tomu rozumím, debata byla vášnivá, takže jestli se nebudete zlobit, já to zaokrouhlím a bude to v rovných 11 hodin.
Je možné propagovat pouze vakcinační akce jako takové, tedy svým způsobem odborně vymezené a přesně určené státní očkovací projekty. V České republice probíhá dlouhodobě místo schvalování vakcinačních akcí schvalování akcí na zcela konkrétní vakcíny, a těmto akcím navíc ani Ministerstvo zdravotnictví nedává vůbec žádný odborný obsah, jenom časový interval. Pro vaše srovnání k tomu, co řekl pan ministr: Současné ustanovení říká, že reklama na humánní léčivé přípravky zaměřená na širokou veřejnost - v odstavci 3 - ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na humánní léčivé přípravky použité v rámci vakcinační akce schválené Ministerstvem zdravotnictví.
Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, ve druhém čtení jsem předložila pozměňovací návrh, který jednoduše řečeno stanovuje zákaz politických billboardů. Volební výbor jako výbor garanční jej bohužel nedoporučil k přijetí, a to především na základě formálních argumentů. O podstatě návrhu se diskuse bohužel vůbec nevedla. To mi ale nestačí. Ráda bych proto konstatovala, že v případě nepřijetí tohoto pozměňovacího návrhu jej podám jako samostatný návrh zákona, aby zde důkladná debata o charakteru a prostředcích volební kampaně mohla proběhnout. To není vyhrožování, jen předem avizuji tento návrh. Děkuji za pozornost.
Nyní v rozpravě ve třetím čtení vystoupí pan poslanec Daniel Korte. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já jsem v úvodním slově pana ministra slyšel popáté polopravdu, že reklama založená na podprahovém vnímání a reklama skrytá, které jsou z tohoto zákona vyškrtnuty, jsou obsaženy jinde. Tím, že to bylo pětkrát, se tato polopravda ještě nestala pravdou. Pětkrát v souvislosti s mým jménem. Upozorňuji vás, poslance, a opakuji to, protože už jsem vám to jednou řekl: Neskládali jste svůj slib, že budete hlasovat tak, jak chce Evropská komise, ale na své vědomí a svědomí. Tak se prosím tohoto slibu držte. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Danielu Kortemu. To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy ve třetím čtení. Ptám se na závěrečná slova. Pan ministr?
Tuto připomínku beru, ale to nic nemění na stávajícím zákoně. Neměl by být zásadní problém zjistit, která loterie je povolená v případě České republiky. Na to máme webové stránky Ministerstva financí. A to ohrazení je vůči prohlášení pana poslance Korteho. Já jsem se rozhodně nedopustil žádného vydírání a není to žádné drama o cti a svědomí. Je to o tom, že Česká republika je členskou zemí Evropské unie a probíhá poměrně komplikovaný proces ne sjednocování, leč harmonizace právních řádů členských zemí, a to zejména proto, aby mohl fungovat jednotný trh.
Děkuji. Kdo je proti vrácení do druhého čtení? Návrh nebyl přijat. Pane zpravodaji, máte slovo.
Volební výbor doporučuje následující proceduru. Vrací do regulace reklamy regulaci skryté a podprahové reklamy.
Máte slovo.
Děkuji, pane místopředsedo. Možná někoho nahněvám, ale je mi to v tuto chvíli jedno. Třeba mě poškodíte. Ne že by tam přišel ministr. Na co to omílat? To je celý problém. Ne problém ministerstva, účasti koaličních poslanců na výboru.
Obecně mám trošku strach z koncentrace moci na Ministerstvu financí.
Děkuji vám.
Děkuji za slovo. Jenom by mě opravdu zajímalo, co je ta hodnota, která vám za to stojí. A to nám určitě neřeknete.
Nedává jim to žádnou novou kompetenci. Jestli to vládním poslancům stačí, že si vláda stojí na svém, a budou jako jeden muž s vládou hlasovat, je to samozřejmě jejich právo, ale stejně věřte mně, že je moje právo jako opozičního poslance se ptát na to, proč si vláda stojí na svém, když to v příslušném garančním výboru nebyla schopna obhájit.
Děkuji. Připraví se pan poslanec Tejc. Máte slovo.
Vést polemiku s nejzkušenějším politikem, nebo nejstarším tady, to se mi nechce, s panem Kalouskem. Proč to obhajuju? Není to - on to řekl hezky, rektální alpinismus. Já ho nepotřebuju provozovat. Protože jsem opravdu přesvědčen, že Finanční správa musí koukat do přestupků. Jsem opravdu přesvědčen, že Celní správa musí koukat do přestupků. Jsem přesvědčen o tom, aby ty přestupky, i to rybářství...
Prosím, pokračujte.
Já odpovím proč. To je ten důvod. A to poslední jsem chtěl dopovědět. To je strašně mylné, co si tady myslí o mých kolezích mnozí z vás, že hlasujeme, jak nám někdo řekne.
Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Tejc. Připraví se pan poslanec Kalousek.
Aby si to rozhodla Sněmovna. Tady Sněmovna, ne výbor, ne nikdo jiný rozhodne o tom, zda Celní a Finanční správa má nahlížet do registru přestupků. Já se přiznám, že k tomu mám také velký otazník, protože si nejsem úplně jist, jestli má být daňová kontrola prováděna na základě toho, že někdo má přestupky a někdo nemá, ale jak říkám, rozhodneme o tom hlasováním. Není třeba se vracet k proceduře v této věci.
Pan navrhovatel ministr vnitra Milan Chovanec je připraven vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Dovolte mi tedy jenom stručné shrnutí. Návrh zákona zavádí úpravu evidence přestupků vedené registrem trestů, která bude obsahovat vybrané přestupky podle zákona o přestupcích. Konkrétně se jedná o přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku. Garanční výbor projednal pozměňovací návrhy k návrhu zákona. S většinou těchto návrhů souhlasím. Nadále však nemohu souhlasit s pozměňovacími návrhy, ke kterým jsme se negativně vyjádřili při projednávání. Tyto návrhy byly požadovány a navrhovány panem kolegou Bendou.
Děkuji panu ministrovi a otevírám rozpravu. Mám do ní přihlášku pana poslance Jeronýma Tejce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Myslím si, že může výrazně přispět zejména v oblasti, o které se teď často hovoří, a to je otázka držení střelných zbraní. Chtěl bych upozornit na to, že skutečně tohle je poprvé za dlouhou dobu nástroj na to, jak zjistit, zda osoby, které mají v držení zbraň a mají zbrojní průkaz, skutečně páchají nebo nepáchají přestupky, za jejichž spáchání zbrojní průkaz může být odebrán. Takže v tomto smyslu podpora návrhu zákona jako celku. Jednak to byl návrh, kterým Ministerstvo vnitra chtělo zvýšit dobu, po kterou je možné projednat přestupek, která je dnes jeden rok, na tři roky. Nicméně nedomnívali jsme se a nedomníváme se, že je možné ji prodloužit až na tři roky, protože v takovém případě by zřejmě úřady mnohdy této lhůty víc než využívaly zneužívaly. A pokud se jedná o některé trestné činy, tam je tato lhůta tři roky. My si můžeme žádat dnes o výpis z rejstříku trestů, na to jsme všichni zvyklí. Nakonec jsme doporučili, a bude na vás, jestli tomuto doporučení vyhovíte, že by tato možnost být neměla.
A to dokonce na obou zasedáních, ve kterém se tímto návrhem zákona zabýval. Ale pokládal bych za férové, abychom se o tom alespoň v této sněmovně pobavili. Neexistuje žádný důvod kromě zvědavosti. Já tady nebudu dlouze rozebírat své oblíbené rybáře. Myslím, že už jsme s nimi strávili dostatek času ve druhém čtení. Ale jestli by bylo možné uvést alespoň nějakou argumentaci. Že důvodová zpráva dlouze rozpráví o tom, jak potřebují orgány Finanční a Celní správy výpisy z rejstříku trestů, což nikdo nezpochybňuje. Dodneška je mají. Takže není nejmenší důvod o tom rozprávět. Ale proč potřebují výpis z rejstříku přestupků, nemá nikdo nejmenší tušení.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, doba na přestávku jednotlivých poslaneckých klubů skončila. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Pan poslanec Klaška se omlouvá od 15 hodin z pracovních důvodů a paní poslankyně Kristýna Zelienková mezi 10.45 a 14 hodin z pracovních důvodů. Kdo je proti? Děkuji vám.
Ano, je tomu tak. Má se hlasovat o konečné formě zákona.
Budeme hlasovat o zákona jako o celku. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, my samozřejmě respektujeme výsledek hlasování. Důstojnost této instituce si nezaslouží, aby to probíhalo jako skoro vždycky, když jednotlivé koaliční strany říkají: no, my jsme chtěli pracovat, ale koaliční partner trval na tom, že pracovat nebudeme, tak jsme se nakonec většinově rozhodli, že nebudeme pracovat. Buďte prosím tak laskavi a přihlaste se k tomu s otevřeným čelem - my, koalice, KSČM, ČSSD, ANO a KDU-ČSL, jsme se rozhodli, že tohle prohlasujeme ve prospěch těch velkých na úkor malých a nepřipustíme ani řádnou diskusi v Poslanecké sněmovně. Řekněte to hrdě, napřímo, že každý z vás, který takhle hlasoval, si myslel, že je to tak správně.
Pane ministře, prosím.
Skutečnost, že tato novela reaguje především na výtky Evropské komise ohledně nadměrné a duplicitní regulace reklamy, byla z mé strany opakovaně zmiňována, a to jak při prvním a druhém čtení v Poslanecké sněmovně, tak při projednávání v garančním výboru. Konkrétně se jedná o vypuštění explicitního zákazu skryté a podprahové reklamy a reklamy zaměřené na děti a mladistvé, protože tyto formy reklamy jsou nekalými obchodními praktikami, a jsou tedy již zahrnuty ve výslovném zákazu reklamy, která je nekalou obchodní praktikou. Evropská komise požaduje tato duplicitní ustanovení vypustit. Předkládaný návrh mimo oblast navazující na nutnost sladit českou právní úpravu s právem unijním například nově definuje ustanovení o volební reklamě, aby bylo možné porušení povinnosti v této oblasti postihovat. Dále návrh reaguje na problémy, se kterými se dozorové orgány potýkají při potírání reklamy na loterie provozované bez řádného povolení.
Ve své podstatě přestupky na úseku rybářství spadají do okruhu přestupků, které definují spolehlivost strážníka obecní policie. Ta otázka spolehlivosti je, že ten člověk musí opakovaně spáchat přestupek. Prostě opakované spáchání tohoto přestupku. Víte, my tady a priori odsuzujeme lidi, kteří pracují pro stát, tedy celníky, policisty a další, že budou zneužívat a nadužívat právo, které jim dáme. I tam je potřeba, aby tyto úřady a orgány měly vhled do toho registru. Je tady návrh na vypuštění státního zastupitelství z výčtu orgánů s přístupem do evidence přestupků. Výčet orgánů s přístupem do evidence přestupků vychází z výčtu orgánů s přístupem do evidence odsouzených. Pokud tedy bude zřízena evidence přestupků a tato evidence bude obsahovat údaje o spáchaných přestupcích a pokud zákon stanoví, že takový údaj má pro správní orgán v určité věci důležitost, myslíme si, že je potřeba tuto možnost prostě a jednoduše zachovat. Znovu říkám, rozhodne se hlasováním. Garanční výbor je důležitý pro to, aby návrhy byly posouzeny. Děkuji za pozornost a jsem připraven na další kolo debaty.
Já vám děkuji, pane ministře. Máte slovo. Já vám děkuji. Než budeme pokračovat, přečtu omluvenky, které dorazily. Dnes se omlouvá od 14 hodin a zítra taktéž z pracovních důvodů pan poslanec Fichtner a dnes od 12.15 do konce dopoledního jednání, asi odpoledního jednání, pan ministr Stropnický. Budeme pokračovat. Pak je řádně přihlášen pan poslanec Benda. Ještě než promluvíte, požádám Sněmovnu, aby se ztišila. Zvlášť tady v levé části opakovaně je vyšší míra hluku, takže vás požádám o to, abyste se ztišili.
Není pravdou, že nikdo neposuzoval ekonomiku tohoto návrhu. Posuzovali ji v minulosti a posuzoval ji i výbor pro sociální politiku. Takže je to pro stát levnější, než kdyby platil příspěvek v nezaměstnanosti u nezaměstnaného. Tak co chcete v tom rozpočtovém nebo hospodářském výboru ještě přepočítávat? Řekl jsem vše, co jsem chtěl.
Poprosím k mikrofonu pana poslance Kováčika. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Nebýt toho, neseděli jste, pane kolego prostřednictvím paní předsedající, tam v tom množství, co jste, ale možná byste ještě pořád seděli tady za mnou.
Možná víte, i které firmě by se mělo přispět.
Jenom reakce na pana předsedu rozpočtového výboru. To bylo, prosím pěkně, nedorozumění. To nebyla kritika předsedů výborů, že si to nevzali. Jinak stručnou reakci na pana poslance Opálku. Ono to vždycky pro někoho výhodné je, pro někoho jistě, a někdo jiný to bude muset zaplatit. Já vám tady můžu ukázat lidi, pro které je to výhodné, ale také to ti ostatní budou muset zaplatit.
Připraví se pan poslanec Fiedler.
Jenom stručnou reakci na pana předsedu Stanjuru. Takže bych chtěla požádat, abyste vnímali realitu, v jakém stavu jste předali tuto zemi, a v tuto chvíli byste neměli bránit alespoň určité snaze o nápravu toho, co všechno jste tady spáchali.
Děkuji. Poprosím k mikrofonu pana poslance Fiedlera, připraví se pan poslanec Stanjura. Prosím, máte slovo.
Já to zkusím ještě jednou říct. To je podstatná věc. Já už jsem se na to ptal a zkusím se tedy nyní zeptat konkrétně paní ministryně, která je za předkladatele.
Děkuji.
Nemohl, to tam prostě nebylo. Ale pochopil jsem jeho vystoupení a uvidíme, jak to bude fungovat. Že až příště jako obvykle něco opozice v rozpočtovém výboru navrhne, že to koaliční hlasy podpoří.
Prosím, máte slovo.
Vždyť je přece správné, abychom věděli, za jakých podmínek bude poskytována takováto podpora, pokud ji chcete poskytnout. Nebo na základě čeho a bude se pomáhat tomu - protože zrovna je od nás a podobně?
Děkuji.
A jistě ví, ve kterých.
Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Kalouska, připraví se pan poslanec Stanjura, poté pan poslanec Votava.
Děkuji. Vzpomeňte si prosím, když se tu diskutoval zákon o pozemních komunikacích, tak jsme se velmi naléhavě ptali na podmínky, za kterých bude ministr dopravy rozhodovat až o 16násobku výkupní ceny. A nedostali jsme přesvědčivou odpověď. Co se stalo během několika měsíců? První, kdo si kousl a zamlaskal, byl ministr financí, předseda jedné ze stran, který tento zákon protlačil. Můžete vyloučit, že se toto bude opakovat? Že první, kdo si kousne a zamlaská, bude opět váš pan předseda, protože on většinou nevynechá jedinou příležitost, kdy si může kousnout a zamlaskat? Za druhé, když už si bereme příklady z Německa a z Francie, pánové, vezměte si příklady z Německa a z Francie, které se zabývaly registračními pokladnami a elektronickou evidencí tržeb a naprosto zásadně to zavrhly jako něco, co poškozuje podnikatelské prostředí. Ale vy chcete jenom to, co poškozuje ty malé.
Poprosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru, připraví se pan poslanec Votava. Prosím, máte slovo.
Bezesporu má pravdu pan předseda Komunistické strany Čech a Moravy, že jsme nevyhráli poslední volby. Já s ním souhlasím. Už to říkal pan kolega Kalousek. Ale od pátku od 13. hodiny tady bude vzýván jiný stát jako vzor a to bude Chorvatsko. Tak si vyberte. My jsme si už vybrali, my si díváme na Západ, vy se díváte na Balkán.
Nechci zdržovat, ale zdržuji stejně.